Vždyť se na to podívejte, jakým způsobem dávají do mezirezortu zásadní zákony. Zásadní zákony. A to jsou věci, které nám vadí tím, že omezujou tu opozici na jejích demokratických právech, a ještě jí říkají, že má vlastně ve své podstatě mlčet. Ta diskuse by tady vůbec nebyla.
Paní poslankyně Válková a poté pan poslanec Nacher. Máte slovo.
Zatímco návrh zákona je upraven v různých souvislostech ústavou - o tom tady byla řeč právě - pozměňovací návrh zmiňuje toliko zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Tyto návrhy se mají vztahovat k určité věci projednávaného bodu. Toto ustanovení opravňuje poslance k podání pozměňovacího návrhu, jímž se vypouštějí, rozšiřují nebo mění některé části původního návrhu. To znamená, že pozměňovací návrh by měl skutečně toliko pozměňovat předkládanou právní úpravu, neměl by ji zásadně měnit ani zásadně rozšiřovat.
Pan poslanec Nacher.
Naproti tomu tady je něco načteno úplně těsně provokativně tři minuty před ukončením rozpravy ve druhém čtení, a najednou vládní většina říká, že to je v pohodě.
Děkuji za slovo. Já jsem měl jednání s tímto úřadem, tam jsme probírali ty připomínky, vyřešili jsme tu připomínku, pokud jde o posunutí účinnosti, což tady zazněl pozměňovací návrh ve třetím čtení na posun data účinnosti. Také jsme vyřešili ty kapacitní důvody.
To znamená, změní se zákon tak, aby se jim nevyplatilo nic. No ale ono ve finále, když vezmu jenom ten ČEZ a jenom ty obnovitelné zdroje, a mohl bych jít dál, dál a dál, tak jenom z těch posledních dnů, tak vidíme, že to není úplně daleko od toho, co tady teď se chystáte udělat a násilím protlačit. Protože třeba v případě toho ČEZu by důsledkem přijetí tedy vládou toho návrhu bylo de facto protiústavní znárodňování ČEZu a jednoznačně poškozování práv soukromých vlastníků. No u toho lex Babiše je to - zase důsledkem bude poškození toho konkrétního politika. Jaké důsledky to může mít, to si dopočtěme. A co to bude znamenat zde? K tomu přijdu za chvíli. Ano, bavím se o podnikatelích, bavím se o těch, kteří tady tvoří nějaké hodnoty a jsou třeba nezávislými a zvažují vstup do politiky. Pojďme ale zpátky k tomu lex Babišovi. A to je to, na co chci vlastně navázat s tím ČEZem. Fakt mám obavy, jestli budou tedy schopní, úspěšní občané mít vůbec důvěru v nás, ve stát a budou chtít vůbec vstupovat do politiky. Přece byste snad měli chtít, aby ve vedení státu byli lidé, kteří byli někde úspěšní, kteří třeba podnikali. Tam bychom chtěli mít lidi, kteří jsou finančně nezávislí, a tím pádem s velkým předpokladem, lidé, kteří jsou nezkorumpovatelní, kteří šli do té politiky ne kvůli penězům. Ale věřte, že je spousta lidí, která kvůli tomu nejde do té politiky. Tak jestli se jich chceme zbavit, a tyto kroky, které děláme, směřují k tomu, že tam fakt ti lidé nepůjdou. A ještě nejzajímavější je to, že to tvoří, toto, a chce ukonat vláda, která se tváří jako liberální, jako pravicová. Já jsem dlouho, kolegové, toho názoru, že tady nebyla takhle levicová vláda, jako je vláda tato. A mohl bych tady stokrát teď... Prostě jste úspěšný, máš peška. Jenom si to, kolegové z ODS, vyhodnoťte v těch posledních několika týdnech a měsících s ohledem na daně, ale i s ohledem třeba na toto. Takže pojďme se podívat vůbec na politiky dnes, jak je to s nimi, když už jsme říkali, jestli tady budou chtít vstoupit do politického klání, či ne, ti úspěšní. Tak už teď je podle zákona politik veřejným funkcionářem. Je povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Nevztahuje se to už jen na veřejné funkcionáře, ale i na osoby blízké, jak určitě víte, případně na právnické osoby, které jsou ovládané tím veřejným funkcionářem. Všichni to určitě víte, ale je dobré si to čas od času připomenout. Nesmí mít jiný pracovní poměr a tak dále. To beru, je to prostě v zákoně a tak dále. No a pochopitelně máme v zákoně, jak určitě všichni víte, uvedeno, že veřejný funkcionář nesmí být provozovatelem rozhlasového či televizního vysílání, vydavatelem periodického tisku, společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového, televizního vysílání, vydavatelem a tak dále. Můžeme samozřejmě stavět další a další omezení. Asi ano, pro veřejné funkcionáře. Můžeme to rámovat jakousi snahou o transparentnost, o ochranu veřejného zájmu. Ale co bude tím důsledkem? Ještě jednou. Tím spíš, když ví, že tam vleze a za rok, za dva, za tři, když bude úspěšný, ono se mu to zase všechno změní, protože toto je daň za ten úspěch. A vy to víte velmi dobře, vždyť si vzpomeňme na tu historii. Nejdřív vzniklo ANO, řekli jste si fajn, bude to taková druhá parta alias Věci veřejné, tak těm dáme rok, dva, tři. No tak uplynulo pár let a ono to jaksi pořád nevycházelo. Nejdřív že tedy nesmí podnikat, pak se to musí vložit do svěřenských fondů. Když ani to nestačilo, tak se to prostřednictvím Pirátů nabonzovalo do Evropy. Vaším výsledkem je to, že vygumujete ANO, případně Babiše, z politiky. A ono - ejhle - děje se přesně pravý opak. Ale to, co je horší, vy s tou vaničkou vylíváte i dítě. Tak možná krátkodobě ano, ale dlouhodobě na to doplatíme všichni. Ano, možná vám vyhovuje, že příjmy, na které jsou napojeni vy a vaši kolegové, že vám v dané chvíli pomáhají, to přece vidíme. Každý čtvrtý Pirát hlásí příjmy z veřejných rozpočtů. Takže do doby finančních dopadů a legislativního stanoviska vlády.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych předložil protinávrh, a to tak, abychom přerušili na pět minut tady tenhle bod.
Děkuji za slovo. Za prvé již bylo řečeno, že to bude vyžadovat dva úvazky.
Takže se pustíme do hlasování. Kdo je proti? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. A můžeme tedy přejít k tomu původnímu... Budeme hlasovat o přerušení 66. schůze do doby vyčíslení finančních dopadů a vyjádření Legislativní rady vlády. V rychlosti jsem si to poznamenal. Kdo je proti? Děkuji. Pane poslanče, máte slovo a já poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Já jsem se zúčastnil projednávání tohoto návrhu zákona na kontrolním výboru a na kontrolním výboru se vedla poměrně bohatá diskuse především mou ctěnou kolegyní, poslankyní Válkovou, a panem poslancem Michálkem. Já bych upozornil na dvě věci. Opravdu tam ten souhlas nebyl. A pokud si pamatuji velice dobře, tak i Ministerstvo vnitra po intervenci pana poslance Michálka změnilo své negativní stanovisko na neutrální. A tak to bylo.
Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Já bych využila ctěné přítomnosti - není to tak často - pana ministra pro Legislativní radu vlády, pana ministra Šalomouna, a prosila bych ho, aby přišel a řekl nám jako legislativec, jako právník, jako šéf této ctěné instituce, jak on se na to dívá, jak se mu to líbí, že to neprošlo Legislativní radou vlády, že to neprošlo testem ústavnosti, že to bylo načteno tímhle způsobem jako přílepek, a celé té řadě argumentů, které tu zaznívají od mých kolegů. Takže já budu ráda, když pan ministr vystoupí. Věřím, že vystoupí a řekne svoje stanovisko. Je to hodně myslím si důležité, aby zaznělo, děkuju.
Další s faktickou je přihlášena paní poslankyně Ožanová a poté je s faktickou přihlášen pan poslanec Michálek. Takže poprosím paní poslankyni.
Vážený pane předsedající, navážu na tři kolegy, vaším prostřednictvím, na kolegyni Peštovou, Mračkovou a kolegu Brože. Řádný legislativní proces. Vraťme se k jednomu dokumentu, který já pracovně nazývám trhací kalendář. To je programové prohlášení této vlády. Věci, které máte v programovém prohlášení, máte projednávat v řádném legislativním procesu. Tedy nevím, jestli se něco nezměnilo, protože soutěž najdi deset rozdílů mezi programovými prohlášeními jsem fakt nedělala, takže nevím, jestli jste změnili své programové prohlášení i v těchto bodech. Nicméně jste se zavázali občanům, deklarovali jste veřejně, že když něco máte v programovém prohlášení, řádný legislativní proces. Kolegyně a kolegové, ten střet zájmů máte v programovém prohlášení. No a kde máme ten řádný legislativní proces? To je plnění vašeho programového prohlášení? Víte, co je nejlepším obstrukčním materiálem k tomuto pozměňovacímu návrhu kolegy Michálka, vaším prostřednictvím, pane předsedající? To je nejlepší obstrukční materiál, kde si vyčtete, co všechno je v tom špatně. A vztahuje se to i na tento pozměňovací návrh. Takže obstrukce - nejlepší je stanovisko vlády. Takže ani vaše vláda s tím nesouhlasí, a vy se tváříte, že ano. Pardon, nebyla, protože ve své podstatě nějaký pozměňovák vládou neprochází. Chcete šetřit, přitom zvyšujete počty úředníků, chcete tímto návrhem, a nedodržujete ani své programové prohlášení vlády. Děkuji.
Děkuji za dodržení. A poprosím pana poslance Roberta Králíčka.
Dotaz směřoval k obecnému výkladu tohoto článku v případě žadatele s vazbou na vládního funkcionáře, který se během výkonu své funkce mohl nacházet v potenciálním střetu zájmů. Tato odpověď byla poskytnuta všem řídícím orgánům. Česká republika obdržela warning letter Evropské komise ze dne 23. srpna 2021 týkající se nastavení řídicích a kontrolních systémů v oblasti střetu zájmů. Evropská komise varovala před možným částečným porušením platební lhůty. Jaká byla nastavená opatření? Řídící orgán potvrdí nastavení a fungování svých postupů pro ověření střetu zájmů během hodnocení a výběru operací v souladu s doporučeními uvedenými v těch zjištěních jako takových. A jistě se budete ptát, jestli je splněno? Auditní orgán Ministerstva financí ověřil a potvrdil nastavení zlepšení funkčnosti upravených řídicích koordinačních systémů všech operačních programů, v březnu 2022 byla ověřena a potvrzena tato funkčnost. Znovu říkám - zrušila tuto povinnost, protože Česká republika má vše splněno. I toto zrušila. Ale všechna ta opatření byla splněna. Evropská komise je potvrdila. Naopak se v tom materiálu dočtete o identifikovaných rizicích čerpání. Proč neřešíme tyto problémy, které Českou republiku mohou stát nemalé zdroje? Nebo je identifikováno riziko nedostatečné personální kapacity. No a co se dočítáme v médiích? Že se bude významně škrtat na rezortech. Tak já tomu nerozumím. Ale to jsou ty věci, které ve finále mohou ohrozit čerpání evropských fondů. Já bych byla moc ráda, abychom se znovu zamysleli nad tím, že máme jiné problémy, že nemusíme tady neustále zaměstnávat Ústavní soud, že bychom měli být natolik fundovaní, abychom si odpověděli, že toto už je za hranou.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte i mně říct pár slov k tomu, co se tady dnes odehrává. Vládní koalice je totálně odtržená od reality. To dnes vidí i slepý. Nulová kompetence na klíčových rezortech. Absolutní sociální necitlivost. Naposledy zcela nulová komunikace s veřejností ohledně migrační dohody, kterou budeme řešit dnes odpoledne. To jsou ty hlavní body, které vládě neustále vyčítáme. Sype se vám to pod rukama. Ale tady jde o Českou republiku. Když jsem tu vystupovala naposledy, mluvila jsem o Pirátské straně, o panu předsedovi Michálkovi - kterého tu teď nevidím. Někdo říká, že je to proto, že výš prostě nedosáhnou. Nevím, zda to tak skutečně je. Svým způsobem se to dalo chápat od opoziční strany, která využívala všech možností, jak znepříjemňovat život lídrovi vládního hnutí. Ovšem i tehdy to přesáhlo nějakou únosnou míru. Kdo by čekal, že s vládní odpovědností se změní i priority, protože přece jen práce pro lidi a spoluodpovědnost za chod a stav země je něco úplně jiného, musí si teď klepat na čelo, jak byl naivní. Piráti si totiž z toho udělali hlavní prioritu svého vládního angažmá. Nemine v podstatě schůze této ctěné Sněmovny, kde by předsedu hnutí ANO nechtěli řešit, nechtěli mu házet další a další klacky pod nohy. Ale ono to není jenom o nich. Ostatní koaliční strany to rády podpoří. Ale ono to vaše koaliční lepidlo jaksi přestává lepit. Připomíná mi to legendární klovatinu z našich školních let. A ještě od toho bývalo všechno upatlané.
Možná to vnímám tady z toho místa jinak, ale nevnímám to tady tak hlučné.
Vy jste výš, paní předsedkyně, prostřednictvím paní předsedkyně. Tou vaší klovatinou je antibabiš. Ale tenhle program už není v kurzu, a proto přestávají postupně fungovat i ty vaše neustálé výmluvy, kterým doufám většinou nevěříte ani sami. Začínají se naplno ukazovat vaše názorové a často i ideologické rozdíly - jednou je to Istanbulská úmluva, jindy manželství pro všechny, u kterého kopete kolem sebe a směšně ukazujete na opozici, přitom jindy vaše koalice převálcuje, co se dá. Skřípe vám to i kolem té vaší slavné neslavné konsolidace. Ministr Stanjura chce odložit valorizaci plateb za státní pojištěnce. Ministr Válek mu řekne, že ani omylem, ať hledá jinde, svede to na horlivé úřednické pero a jede se dál. Ministryně Langšádlová se také postaví na zadní, opět se to svede na úředníky a pokračujeme. Snížení platů policistů a hasičů logicky zase odmítá ministr vnitra. Prostě co rezort, to spor. No samozřejmě, je třeba vytáhnout tu vaši klovatinu a zase trochu přilít, zase všechno popatlat. Piráti to dělají z čisté obsese. Možná něčím podobným trpí i někteří další, ale ostatní to dělají z čistě pragmatických a politických důvodů. Pokud se nespojíte, tak Andreje Babiše porazit nedokážete. Já jsem tu v tuto dobu sice nebyla, ale moc dobře si na to vzpomínám. Tehdy se blížily volby. Hnutí ANO neustále posilovalo. Ve vládě se mu dařilo, protože plnilo to, co slíbilo lidem. Tehdy si tam mohli napsat naprosto cokoli. Mohli Andreji Babišovi zakázat vlastnit i tužku a tou Sněmovnou by to bez mrknutí oka prošlo. Pro některé je to ovšem málo, protože Andrej Babiš stále zůstává v politice. A hnutí ANO stále volí téměř třetina voličů. Teď je to Andrej Babiš. A kdo to bude příště? Komu budete chtít zakázat politiku? Budou to učitelé? Třeba to nakonec dopadne tak, že tu budou jen lidé, kteří za sebou nic nemají. Třeba pak bude Poslanecká sněmovna plná takových Pirátů. Třeba vyrobíte zákon, který bude namířen proti lidem, kteří se angažovali v neziskovkách, které od státu pobíraly na dotacích miliony korun, a stále jsou s tou neziskovkou úzce spjati. A jako bonus můžete do zákona dát i konkrétní dotační tituly, kterých se toto omezení bude týkat.
Takže vás nebudu trápit, ani sebe nebudu trápit tím, že bych znovu a znovu upozorňovala na to, co se stejně stane předmětem ústavního přezkumu.
Děkuji, vážený pane předsedající. Ty informace, které ona ve svém příspěvku, ve své faktické poznámce dala, jsou pro mě nové. Ale ono je to celé tím, že opravdu tak, jak to tady padalo jindy, ten přílepek je naprosto nesystémový, není systémově projednán. Takže já bych hrozně podpořil, aby ty odpovědi tady na její faktickou připomínku a otázky padly, protože podle mě jsou to velmi důležité věci. Jinak k těm předchozím řečem o té nesystémovosti. Mě to celkem nepřekvapuje, to, jak se pan kolega Michálek, prostřednictvím pana předsedajícího, k tomu postavil. Oni takhle Piráti fungují. Já to znám z jedné nejmenované radnice v Praze, poměrně velké, kde Piráti, což je asi rekord, ze šesti zvolených zastupitelů mají šest placených zastupitelů, kteří si ty své funkce hlídají. Oni si tam nalepili na veřejné prostory radnice svoji reklamu: tady sídlí Pirátská strana. Po velké kritice tam dali: tady sídlí klub Pirátské strany. Tam ale žádný klub nesídlí, ta kritika bude pokračovat prostě. Žádný jiný klub tam nesídlí. Takže to je jenom takový malý příklad toho, jak Piráti postupují, a ve své podstatě dochází k tomu, co tady i padlo. To je ohrožení těch postupů a přístupů, které tady máme.